Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Na pozvánce, kterou jsem obdržel stejně jako vy, máme 342 bodů a jako bychom zapomínali, že jsme některé body nedoprojednali a pod tíhou nových a nových bodů zapomínáme. Všichni to víte. Současně minulý týden proběhla mimořádná schůze k dalším kauzám pana ministra financí a ten scénář je bohužel pořád stejný. Mnozí kladou otázky a pan ministr financí neodpovídá. A já si myslím, že si zasloužíme odpověď na ty otázky. Co máte konkrétního?
Tak to prosím není žádná výtka vůči tomuto městu. To je opravdu situace, kterou pokládám za nenormální, a nemůže k ní docházet. Ví se to a je to vedeno na Národním bezpečnostním úřadu pro objekty soukromé povahy, které musí mít certifikaci a musí získat povolení Národního bezpečnostního úřadu. Pokud by k tomu došlo náhodou, tak prostě holt budou muset pozastavit úkon a případně si následný souhlas vrchního soudu v průběhu úkonu vyžádat. Ale pokládám to za velmi zásadní, abychom takovou ochranu vytvořili, protože tady se střetávají opravdu dva klíčové státní zájmy. Prostě jsou typy utajovaných skutečností, které sdílíme se svými zahraničními partnery, nebo další, jejichž rozkrytí by opravdu způsobilo téměř nedozírné škody České republice.
Děkuji panu poslanci Bendovi.
Proto ta důkladná příprava.
To byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Pokud se ještě někdo další nehlásí, a není tomu tak, končím obecnou rozpravu. Prosím, pane poslanče, omlouvám se, takže ještě faktická poznámka pana poslance Bendy.
Já nevidím nikomu do hlavy.
Výborně. Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže.
Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych velmi stručně uvedl návrh zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Jedná se o druhé čtení návrhu zákona.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Tenhle bod má na to štěstí. Takže zase chviličku počkáme. Ne s přednostním právem. Tak a pan zpravodaj se již blíží. Jestliže tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Ptám se navrhovatele či zpravodaje, zda mají zájem o závěrečná slova. Žádný hlasovatelný návrh podán v této fázi nebyl. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Marek Černoch, kterému tímto dávám slovo. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova v této fázi po podrobné rozpravě. Ani navrhovatel, ani zpravodaj. Otevírám další bod. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede předseda vlády Bohuslav Sobotka, kterému tímto předávám slovo.
Jde tedy o implementaci požadavků rezolucí Rady bezpečnosti OSN, jejichž přesný popis naleznete v důvodové zprávě návrhu. Společným jmenovatelem je snaha o zvýšení tzv. biosecurity, bezpečnosti v oblasti nakládání s tímto typem zbraní. Zákon také reaguje na některé zkušenosti z praktické aplikace stávající legislativy. Navrhované znění zákona jasněji vymezuje pojmy a celkově zvyšuje legislativní úroveň řady ustanovení zákona. Současně by měl vést ke snížení administrativní zátěže všech dotčených subjektů díky zrušení deklarací plánovaných činností. Novela zároveň zjednodušuje nakládání s vakcínami a diagnostickými sadami obsahujícími vysoce rizikové biologické prvky. Novela zákona také stanovuje doposud chybějící požadavky na zabezpečení biologických prvků a toxinů proti odcizení a možnému zneužití. Nově se také zpřesňují povinnosti v oblasti likvidace těchto látek. Vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za vaši pozornost a dovoluji si požádat o to, aby tento návrh byl propuštěn do třetího čtení.
Ještě přečtu omluvu pana ministra financí, který se omlouvá z pracovních důvodů z celého dnešního jednacího dne. A nyní jednotlivé návrhy, tak jak byly přednášeny na plénu. Nejprve pan předseda Mihola. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro. Tento návrh byl přijat. Tento návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. A další návrh pana poslance Okamury, nový bod na dnešní jednací den po pevně zařazených bodech, a to bod s názvem Diskuse nad jednáním premiéra Bohuslava Sobotky. Tento návrh nebyl přijat. Tento návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Odděleně. Návrh nebyl přijat. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 57. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 57. schůze dne 4. května 2017 a pozvánka vám byla rozeslána v pátek dne 5. května. Navrhuji, abychom určili poslance Jaroslava Klašku a poslance Františka Laudáta. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Budeme hlasovat. Chtěl bych vás informovat, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a členové vlády - a prosím o klid! A nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 57. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Navrhujeme dnes jako první bod zařadit bod 199, což je tisk 1089 o Hospodářské a Agrární komoře. Poté bychom pokračovali v bloku druhých čtení s tím, že za bod 10, což je tisk 1009, zařadíme bod 60, což je tisk 791, návrh zákona Libereckého kraje o rozpočtovém určení daní. To je z mé strany vše ve vztahu k návrhu grémia. Nejprve přednostní práva. První byl pan předseda Mihola, potom byl pan předseda Kováčik.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych chtěl požádat o zařazení následujících tří bodů na středu 17. května po třetích čteních, tedy dopoledne. Prosím o vaši podporu a děkuji za pozornost.
Děkuji.
Ten první návrh navazuje na usnesení Poslanecké sněmovny přijaté minulý týden u příležitosti projednávání onoho mimořádného bodu o panu vicepremiérovi Babišovi, kde mimo jiné Poslanecká sněmovna schválila návrh usnesení, kterým se žádá pan premiér, aby na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny sdělil, jakým způsobem hodlá pokračovat v řešení vládní krize. Proto si dovoluji navrhnout zařazení nového bodu na schůzi Poslanecké sněmovny, a to bod Informace předsedy vlády České republiky o postupu řešení vládní krize, a navrhuji zařadit tento bod na tento pátek po již pevně zařazených bodech jako první bod po těchto pevně zařazených bodech. Děkuji za pozornost.
To znamená, oba tyto body hlasovat zvlášť na pátek po již pevně zařazených bodech. Prosím pana předsedu Faltýnka.
Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedo.
Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele případně pánů zpravodajů. Neeviduji návrh na vrácení zákona garančnímu výboru k novému projednání a zahajuji podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Jana Lorencová. Děkuji paní poslankyni. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jedná se tedy o pozměňovací návrh k tomuto zákonu. Děkuji.
Děkuji. Pan zpravodaj. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Jestliže se nikdo další do podrobné rozpravy nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Děkuji panu premiérovi i panu zpravodaji.
Děkuji, pane předsedající. V něm jsem vyjádřil názor, že nový památkový zákon je důležitý z mnoha konkrétních důvodů a je dobré ho přijmout. Zároveň jsem vyslovil názor, že předkládaný návrh byl dlouhodobě připravován, byl pečlivě zpracován a prošel nepřeberným množstvím různých diskusí, seminářů s odbornou veřejností atd., a v tomto směru jsem i ocenil přístup Ministerstva kultury. Nicméně zároveň jsem se kriticky vyjádřil k některým ustanovením navrhovaného zákona, a to zejména k těm, která pojednávají o archeologické činnosti, zejména pak o záchranných archeologických výzkumech. Například jsem zmínil problematiku vydávání závazného stanoviska, problematiku opomenutých zásahů či požadavek na co nejnižší náklady na záchranný archeologický výzkum. Bylo toho víc, ale jenom tyto některé body jmenuji. Ve své řeči v prvním čtení ve sněmovně jsem zdůvodnil, proč si myslím, že tato věc je zbytečná a v zákoně by vlastně vůbec neměla být. Jde o to, že konstrukce projektu záchranných archeologických výzkumů má jistou nevýhodu. Příprava projektu výzkumu paradoxně předpokládá u archeologa znalosti, které nemůže získat jinak než teprve výzkumem. On zkrátka neví, co pod tou zemí je, on tam nemůže nějakým způsobem pohlédnout. Tam bych ještě tomu rozuměl a tam bych to chápal. Zbytečně by se protahoval čas archeologického výzkumu a určitě by to znamenalo velkou byrokratickou zátěž pro samotné archeology. Je to rozměr, do něhož fyzické osoby za záchranný archeologický výzkum neplatí finanční náklady s tím výzkumem spojené.
Zejména z hlediska dostupnosti kompenzačních pomůcek je pro tyto osoby tento zákon velmi důležitý. Pokud vezmeme v úvahu i to, že zdravotní hendikep se v menší či větší míře dotýká celé rodiny postiženého, tak zmíněný zákon ovlivňuje život takřka třetiny obyvatel České republiky. Snaha o jeho kultivaci a náprava některých negativních zásahů z minulosti je tedy jednoznačně společensky velmi potřebná. Ambicí novely zákona je zlepšení přístupu zdravotně postižených k potřebným kompenzačním pomůckám, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního postižení a které jsou pro zdravotně hendikepovaného velmi důležité pro jeho běžný život a zvláště pak pro začlenění se zpět do pracovního a společenského života. Jistě není třeba zdůrazňovat, že podpora začlenění zdravotně postižených a zkvalitnění jejich života je standardní náplní volebních programů většiny parlamentních i neparlamentních stran. Je na nás, zda prokážeme, že nám záleží na tom, aby se život zdravotně postižených zkvalitnil a aby se mohli co nejlépe začlenit do společnosti. Předložená novela zákona k tomuto cíli otevírá cestu, byť je kompromisem a zdaleka neřeší všechny okruhy, které by si to zasloužily. Konkrétní navržené změny jsem podrobně představil v prvém čtení, není třeba se k tomu v tuto chvíli vracet. Garanční výbor tento pozměňovací návrh přijal, přičemž v jednom parametru vybíral z variantního řešení. Konkrétně se jedná o zvýšení příspěvku na mobilitu, kde byla výborem podpořena střední varianta nárůstu tohoto příspěvku, tedy zvýšení z dnešních 400 korun měsíčně na 550 korun měsíčně. Tento konkrétní pozměňovací návrh, který bude načten, má legislativně technický charakter. Vážené dámy, vážení pánové, děkuji vám za pozornost.
Přeju vám hezký podvečer.

Já vám děkuji, paní zpravodajko, a otevírám obecnou rozpravu, do které se v tuto chvilku nikdo nepřihlásil písemně. Nemají zájem. Žádný hlasovací návrh v této fázi nezazněl. Zahajuji podrobnou rozpravu. Jako první se hlásí pan navrhovatel, kterému tímto dávám slovo.
Odůvodnění je v písemném materiálu.
Já vám děkuji. Paní zpravodajka má zájem o závěrečné slovo.
Děkuji za slovo. Já si přece jenom neodpustím poznámku, že už jsme tento sněmovní tisk mohli projednat na minulém jednání. Jinak děkuji za to, že jsme to dneska projednali, i za osoby se zdravotním postižením.
Z pověření vlády předložený návrh by měl uvést pan předseda vlády podle poznámek, které mám k dispozici. Dívám se na pana předsedu sociální demokracie a zdá se, že chce vystoupit. Máte slovo, pane předsedo.
Já jsem dostal informaci, že tento bod by měl přednést pan ministr Pelikán. Ale vzhledem k tomu, že zde není, tak pan premiér se dostaví za malý okamžik.
Kdo je proti? Bod 166 na pátek 19. 5. po pevně zařazených bodech. Kdo je proti? Tím se ostatní alternativy stávají nehlasovatelnými. Mám zde návrh na odhlášení, tak prosím, abyste se znovu přihlásili. Ještě jedna omluva. Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. Nyní budeme hlasovat o bodu 173 na pátek 19. 5., ale předpokládám vzhledem k tomu, že neprošel ten první návrh, tak by to bylo opět jako první bod. Paní poslankyně souhlasí. Pan poslanec Zemek si přeje vyřadit bod 46, což je obchod s vojenským materiálem. Tento návrh byl přijat a bod bude vyřazen. Pan poslanec Vilímec - bod 52, zmírnění křivd ve vztahu k Podkarpatské Rusi ve třech variantách. Návrh přijat nebyl. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Tím se varianta tři stává nehlasovatelnou. Návrh přijat nebyl. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat.
Tady na tomto konkrétním příkladu všichni vidíme, jak vaše vláda neustále jen obelhává občany. Vždycky něco slíbíte, dokonce písemně, vzájemně to podepíšete, a pak se na to vykašlete a jen se mezi sebou hádáte a předvádíte skutečně tristní politickou komedii, za kterou vás občané velmi draze platí. Nadřadili jste vaše osobní politické zájmy a ambice nad zájem občanů. Vyzývám celou vládu, aby podala okamžitou demisi. Občané musí v nových volbách rozdat znovu politické karty. A když se nad nesplněnými vládními sliby zamyslíme, tak je jich velká řada. Neudělali jste důchodovou reformu, takže důchodci živoří. Nevyřešili jste ani systém exekucí, ani lichvu. Nevyřešili jste podporu rodin s dětmi, takže se nadále mladé pracující rodiny bojí mít více dětí. Zásadně jste také zbyrokratizovali podnikání. Za vaší vlády se zásadně zhoršila bezpečnost, takže po ulicích chodí vojáci a policisté se samopaly. Lidé mají čím dál větší obavy ze zhoršující se dostupnosti zdravotní péče. Lidem reálně nezbývá po třech letech vlády ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL v jejich peněženkách o nic více, než tomu bylo za předešlé vlády Miroslava Kalouska a ODS. Dokud neuzákoníme přímou vymahatelnou odpovědnost politiků, tedy program, který prosazuje naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, tak se nikam nepohneme. Je to pořád dokola.
Ale ještě jednou, ještě jednou poprosím Poslaneckou sněmovnu o klid. Pokud potřebujete diskutovat, tak mimo jednací sál. Prosím, pane poslanče.
Vážené dámy a pánové, navrhuji zařadit jako mimořádný bod programu s názvem Diskuse nad jednáním premiéra Bohuslava Sobotky. Bylo by to logické, jelikož by tato diskuse navázala na minulou debatu o tom, zda pan ministr financí Andrej Babiš řídí či ovlivňuje novináře ve svých médiích. To byla z mého pohledu sice trochu zbytečná debata, protože Andrej Babiš si přece logicky koupil média proto, aby je řídil, stejně jako každý jiný podnikatel. Je to jasné a transparentní a všichni o tom vědí a nikdo nemá problém. A to, že Mladá fronta Dnes a Lidové noviny manipulují s informacemi proti nepohodlným politickým protivníkům, jako jsem například já a naše hnutí SPD, to je fakt a víme to také všichni. To, co bychom však měli také projednat, je otázka, kdo řídí pana premiéra. A vycházím z veřejně dostupných zdrojů. Je faktem, že už před volbami mnozí komentátoři vyjádřili obavy, že - cituji: "Nyní půjde o to, jestli ČSSD bude autonomní stranou, nebo slabým článkem budoucí vlády, kde si bude někdo vodit premiéra na provázku." Konec citátu. Náš pan premiér měl skutečně zaměstnání jen jednou ve svém životě, a to když pracoval jako koncipient pro svého spolužáka a kamaráda právníka Radka Pokorného. A je tu z veřejných zdrojů mnoho indicií, že pan Sobotka pro svého šéfa pracuje dodnes. A tady nejde jen o tvrzení, o veřejné tvrzení pana ministra financí Andreje Babiše, ale dokonce i ministra průmyslu za ČSSD pana Mládka, tedy spolustraníka a člena vlády Bohuslava Sobotky, který prohlásil, že za jeho pádem stál ne pan premiér, ale pan Pokorný. Obdržel jsem dvě písemné odpovědi od pana premiéra a zajímavé je, že ani jednou mi pan premiér na moji otázku nedokázal přímo odpovědět. Dostal jsem dlouhosáhlé odpovědi, ale ani jednou jsem od pana premiéra nedostal odpověď. Takže i proto je podle mého potřeba zařadit tento bod na program schůze, abychom se dozvěděli konečně pravdu. Myslím, že tato vláda ztratila důvěru celé republiky.